Nabízeli jsme vám pomocnou ruku. Tu pomocnou ruku vám nabízíme dál. Ale prosím, nezneužívejte toho! Nic takového nechceme. Jsme připraveni spolupracovat, pomáhat! Ale prosím, dělejte ta opatření nechaoticky! Dělejte je tak, aby nejenom my politici, kteří máme přístup k informacím lepší než běžní občané, pokud o to stojíme, ale aby ti běžní občané věděli, co je čeká za den, za tři, za týden, a podle toho si mohli naplánovat svůj život i svoje podnikatelské aktivity. Děkuji vám.
S přednostním právem se hlásí pan předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Prosím, máte slovo.
Vůbec nechápu, jak to souvisí se stávající situací. Nicméně tady apelovala na nepodporu biopaliv první generace. Ani korunou! Nemaťte prosím prostřednictvím pana předsedajícího naši veřejnost. To je všechno, co po nás chce Evropská unie.
Pan poslanec Jan Birke vystoupí v rozpravě. Připraví se paní poslankyně Valachová.
A podle mne to jsou dotazy, které ještě dneska nezazněly. Velmi často slyšíme od členů vlády, jak jsou skvělí, jak jsme nejlepší v Evropě, na světě a podobně. Já bych chtěl říct, že skvělí jsou naši občané. Jestli to zvládáme jako Česká republika, tak je to díky skvělému přístupu drtivé většiny našich občanů. Na ty se trošku pozapomíná. My se dneska scházíme, protože vláda jednala nezákonně, a v tom jsme tedy fakt unikátní, aspoň v demokratických státech. Trošku zapadla informace, že vláda nezákonným způsobem zrušila doplňovací senátní volby na Teplicku, to konstatoval Nejvyšší státní soud. A minulý týden pražský Městský soud pravomocně rozhodl, že vláda postupovala nezákonně. Přitom vláda začala dobře a v rámci platné legislativy. Vláda své restriktivní opatření, a teď nechci polemizovat o obsahu těch restriktivních opatření, vyhlásila ve stavu nouze podle krizového zákona. Ten přechod od zákonného do nezákonného stavu? Tomu rozumím. Ale ten materiál musel někdo zpracovat! To by mě opravdu zajímalo. Nevím, kdo mi odpoví. Byla zrušena? Nebo je nezrušila a ona vlastně platí paralelně? Nezrušené usnesení vlády snad platí. Přece nemůže Ministerstvo zdravotnictví jakýmkoli způsobem nahradit usnesení vlády. Ne, to bylo nezákonné jednání! Ale úplně radostné to není a my z toho radost nemáme. Ministerstvo vnitra podle vyjádření pana ministra vnitra bylo od začátku proti. Někdo přece, a taky jsem byl chvilku ministr, musí ten materiál na tu vládu přinést, on nespadne z nebe. Tak nějak jste to říkal, pane ministře. Tam nic takového není. Z toho první strana je úplně stejná jako v té minulé žádosti, logicky, kdy to bylo vyhlášeno, kterým usnesením a podobně, pak se tak trošku trefuje do toho soudu, že s tím úplně tak nesouhlasíte, ale co máte dělat. Nevadí, že tady jsou, to určitě nevadí, je to na jednom místě. Další slajd, celá strana. Je pravděpodobné, že se pozdní efekt Velikonoc projeví? Vzpomeňme si na ta silácká vyjádření členů vlády, kteří vlastně kárali naše občany, co se to děje na Velký pátek a velikonoční sobotu. Vytáhněte ty noviny, jsou 14 dní staré, s vašimi citacemi. Malé obchody byly zavřené celou dobu. Byli jste v tom hobbymarketu se podívat, pane ministře? Viděli jste tam ty lidi? To není možné! Ano, u té pokladny ano, to měli ty puntíky. Dnes a denně celou dobu v každém hypermarketu se to nedá dodržovat. Praxe a život je úplně jiný, než vy tady nám říkáte. Pojďme dál v tom materiálu. A já nevím proč. Možná to tak je. Tomu bych rozuměl.
Hlasy vládní koalice plus komunistů a se souhlasem ministryně financí bylo umožněno, aby tyto firmy z daňových rájů na tyto krizové peníze dosáhly. To si myslím, že je chyba a má být pojmenována. Pokud jde tedy o demokratický systém, tak utrpěl vážné šrámy v uplynulých pěti týdnech. Jsou zde dvě rozhodnutí soudu. První se týká vadného postupu vlády při zrušení senátních voleb za zemřelého senátora, předsedu Senátu Jaroslava Kuberu, a druhý se týká toho přechodu řízení z krizového zákona na zákon o ochraně veřejného zdraví. Argumentoval tím, že zamítáme jeho zákony a že oni to myslí tak skvěle, že kdyby nebylo opozice, tak by všechno bylo přijato. To je přece jednoznačné. Nehlasovali jsme pro novelu daňového řádu. O tom byl veliký spor. Teď jsem o tom mluvila. Některé z nich nakonec stejně v dalších krocích vláda musela přijmout, protože věděla, že opozice měla pravdu. Opakovala to na tiskové konferenci, v televizi. Říkala: jednáme, budeme jednat. Nevím jak, s kým, ale já jsem si ověřovala, že s Občanskou demokratickou stranou tato jednání tedy vedena nebyla. Pokud se tedy dostávám k závěru toho, co jsem chtěla říct, k té otázce, zda prodloužit, nebo neprodloužit nouzový stav, tak já sama za sebe budu hlasovat pouze - spolu tedy s poslaneckým klubem Občanské demokratické strany - pro to nejkratší možné prodloužení, těch sedmi dnů pro to, aby byla zachována parlamentní kontrola nad kroky vlády, tak jak nám ukládá Ústava a zákony. A kdybych měla vznést nějakou prosbu, co by se v tomto nouzovém stavu ještě mělo udělat, tak bych řekla, že mám tři přání. A třetím přáním by bylo, abychom se vrátili k diskuzi o veřejných financích, k tomu zákonu o rozpočtové odpovědnosti, a zvrátili to rozhodnutí kritického zadlužení naší země na sedm let.
Nyní požádám o vystoupení pana poslance Petra Bendla. A připraví se pan poslanec Stanislav Juránek. Prosím.
Protože asi nikdo nepochybuje o tom, že dnes bude nouzový stav prodloužen. Já tedy od toho právního státu předpokládám, že je srozumitelný, předvídatelný a přezkoumatelný. A bohužel takhle to nevypadá. Vypadá to, že všechna ta nařízení jsou vydávána na základě nějakých náhodných rozhodnutí, na základě nějakých hnutí mysli, na základě nějakých anket nebo na základě nějakých dopisů a přání.
Je nám někdy vytýkáno, že nemáme úplně zcela jasný plán, že ho neumíme komunikovat. Máme jasný plán, jednoduchý plán, o kterém není žádná další diskuze. My jsme ten plán představili minulý týden, ale popravdě už ten týden předtím jsme ukázali alespoň obrysy toho plánu, a to čistě z toho důvodu, že nebylo zcela jasné, jak se bude šíření epidemie vyvíjet. My jsme při tom prvním pětietapovém plánu řekli, že to jsou obrysy toho, kam bychom chtěli směřovat, a jasně jsme to podložili tím, že můžeme zrychlit nebo zpomalit s ohledem na to, jak se bude stav vyvíjet. A co je důležité, ten plán má vlastní prováděcí předpisy, detailní. Jsou na serveru Ministerstva zdravotnictví, jsou tam ve velkém detailu, pracuje na nich tým lidí. A neustále se doprecizovávají, protože pochopitelně tak jak se otevírají nebo zprovozňují jednotlivé podnikatelské aktivity, případně jiné aktivity, tak vyvstává řada otázek, jakým způsobem se s tím vyrovnáme na té hygienické úrovni. Ten plán, který zde byl dneska zmíněn některými mými předřečníky, a byli jsme za to kritizováni ve smyslu toho, že jsme ho neřekli s předstihem - zveřejnili jsme ho první možný den, kdy to bylo možné. Okamžitě poté, co byly, tak jsme s epidemiology a s dalšími odborníky a pochopitelně následně s členy vlády sedli a vybrali jsme to řešení, které odpovídá té dané situaci. Vždycky je to do určité míry kompromisní řešení. Je pravda, že v tuto chvíli jsme srovnali krok například s Německem, s Rakouskem a jsme mezi třemi zeměmi v Evropě, které mohly svůj plán zveřejnit a které ho mohou i realizovat díky dobrým výsledkům, které máme. Padla zde i zmínka o tom, podle čeho následně přibrzďujeme nebo urychlujeme ten plán. Tady je zajímavé se podívat na to, jakým způsobem to dělají ty ostatní dvě země, které uvolňují s námi. Rakousko jede podobným scénářem jako my. To znamená, vytyčili jasný jízdní řád a ten se snaží dodržovat, byť i oni tam v něm sehrávají každý týden, každých 14 dní, určitá, řekněme, další opatření a drobné odchylky tam jsou rovněž celkem pravidelné. Slovensko do značné míry překlopilo náš jízdní řád a vychází z něj v jejich dalších činnostech a aktivitách. Zajímavá je Velká Británie, která se inspirovala českou cestou. V každém případě ještě jednou, plán máme, je jasně komunikován a nedovedu si představit, že by někomu nebyl zcela zřejmý. Čímž neříkám, že všechno to, co tam je, a všechny ty prováděcí předpisy jsme udělali úplně geniálně, úplně správně, a nebojíme se říct, když někde uděláme chybu, opravíme ji.
Takže bych byl rád, kdyby zvítězil pragmatismus, zdravý rozum. Možná je to ode mě odvážné tvrzení, já si myslím, že každá krize přináší příležitosti, ale řekl bych, tady těch problémů je tolik, že si myslím, že to mé přání skutečně je trošku v podobě science fiction. Ale přál bych si, aby to dopadlo. A já si myslím, že pokud budeme rozumní, tak nám nezbude nic jiného než tu situaci dobře zvládnout.
Hezký dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Pan ministr zdravotnictví nám řekl: pojďme to dotáhnout do konce. Já bych strašně rád věděl, co je to ten konec? Podle návrhu vlády je to 25. května. Ale 25. května rozhodně pandemie neskončí, rozhodně neskončí a nepřestane řádit koronavirus a uvítal bych tady plán, který bude širší. Vláda rozhodla, že zůstanou zavřené školy. Ale od 25. května mohou žáci a studenti chodit do bazénu a mohou chodit do kin. Prosím, jaká je v tom logika? A tady bych poprosil paní zástupkyni vlády, paní vicepremiérku, aby mně to prosím zdůvodnila. Je to absurdní situace, je to jeden z chaosů, který tady vláda vyvolává. Bohužel, máme jízdní řád, ale vůbec nevíme, kam ten vlak jede a proč tam jede. Pokud v té škole bude potřeba zřídit třeba šest skupin, co ten ředitel školy má dělat v takové škole? Rád bych znal odpověď i na tuto otázku. Jak se jmenuje cílová stanice, pane ministře, do které to chceme dotáhnout?
Prosím.
Dobrý den nebo večer, dámy a pánové, já bych také rád sdělil stanovisko Trikolóry a nezařazených poslanců. To jsou nějak jinak nemocní ti lidé, jsou méně nebezpeční, nebo už to máte více pod kontrolou? My zítra zahájíme takovou kampaň, protože vycházíme z toho, že vláda živnostníkům a české ekonomice nijak nepomůže a že to musí udělat sami občané.
I to by bylo velice zajímavé. A jenom to tady říkám, protože jsem přesvědčená, že naše vláda se na základě těchto informací rozhoduje, a přála bych si, aby tyto informace byly k dispozici i vědecké veřejnosti, aby mohla analyzovat třeba vývoj nákazy podle věku třeba mladých lidí v různých typech škol, aby se vědělo, jestli to je v několika málo školách hodně, nebo jestli se nemoc šířila sice po celé zemi, ale v každé škole málo. To dávám příklad praktického využití těchto údajů. Když to shrnu, tak se domnívám, že se skutečně nežádá tak mnoho. Ještě jednou děkuji za zodpovězení předem.
Já jsem tady nebyl. Bylo řádně načteno na mikrofon? Nejprve zde máme několik návrhů, které směřují k prodloužení stavu nouze a liší se pouze v délce trvání, a některé jsou obsahově stejné. Obě tyto lhůty končí o půlnoci 10. května. Není to podstatné. Zahajuji hlasování. Nevím, jestli se někde nevyskytla chybička? Kdo je pro? Budeme tedy pokračovat.
Děkuji. Já si dovolím tady zareagovat na pana kolegu poslance Staňka. On říkal, že nikdo z předřečníků nevzpomněl ty skupiny lidí, kteří mají obavu o svůj život, jsou ohrožení, patří mezi ohrožené skupiny. Myslím si, že skoro každý z nás by i v našich rodinách našel tyto lidi, naše rodiče, prarodiče, o které i my - nejenom oni sami, ale i my o ně máme obavu. To opravdu už jsou věci, které začínají mít vážné kontextové dopady. Já ho tady tedy nyní načtu. Dávám to proto, jako reakci na ty diskutované nákupy především na Ministerstvu zdravotnictví, kdy tady můžeme v mediálním prostoru sledovat zásadní rozdíly v položkových cenách při nákupu zdravotních pomůcek ochranných mezi Ministerstvem vnitra a Ministerstvem zdravotnictví. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem bedlivě poslouchal vystoupení pana poslance Staňka, ke kterému se teď vaším prostřednictvím obracím. Pane poslanče, já nevím, o jaké opozici jste mluvil. Nechápu vůbec, o čem jste mluvil. To je nám naprosto cizí. My kritizujeme vládu za to, co nedělá a co dělá špatně. A na tuto kritiku máme právo. Ale kromě toho to není jenom kritika. My jsme také předložili a odpočátku předkládáme návrhy, jak by se měla ekonomická situace v České republice řešit. Jak a komu by se mělo pomoct. To je konstruktivní přístup k řešení ekonomické krize a těch dopadů, které pandemie má. A v polistopadových dějinách české politiky takto konstruktivní a chápavá opozice tady snad ještě ani nebyla. My jsme podpořili ta klíčová opatření, se kterými přišla vláda. A lidé to viděli a lidé to vidí. Ale to neznamená, že tady budeme nekriticky se dívat na ten zmatek a chaos, který v poslední době vláda vytváří, a že budeme okřikováni, když se ozveme. Je to úplný nesmysl. Pane poslanče Staňku, my tady mluvíme za lidi, kteří nás volili. My tady mluvíme za lidi, kteří věří nám, a ne vám. My tady mluvíme za lidi, kteří jsou zmateni z těch opatření, se kterými přichází vláda. My tady mluvíme za lidi, kteří mají strach o svoje svobody. My tady mluvíme za lidi, kteří nerozumějí tomu, proč nemohou jezdit do zahraničí. My tady mluvíme za lidi, kteří sice chápou nezbytnost určitých opatření, ale nechápou ten chaos, který je doprovází. My tady mluvíme za lidi, kteří nevědí, kdy se která věc bude otvírat, jak to bude se školami pro jejich děti, jakým způsobem se budeme vracet k normálnímu životu. Za tyto lidi tady mluvíme! Za tyto lidi máme právo mluvit. Tyto lidi my nehodíme za hlavu.
Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, nikoho dalšího tady z vlády nevidím. Kdybychom nebyli na půdě Parlamentu, tak bych vám doporučil raději mlčet. Samozřejmě tady máte naprosto svobodné právo říci, co chcete. Já myslím, že ty první reakce také i ze strany opozice byly skutečně o tom jednom provazu.
Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Já se hluboce omlouvám, ještě nám zbývá hodně těch doprovodných usnesení. Pokusím se dodržet pořadí, jak byla přednášena. Nejprve tedy usnesení, které navrhl pan místopředseda Tomio Okamura: "Poslanecká sněmovna považuje za správné nejasnosti okolo realizace nákupu zdravotního materiálu v době stavu nouze prověřit pracovníky NKÚ." Hlasování číslo 12, přihlášeno je 102, pro 50, proti nikdo. Tento návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Tento návrh přijat nebyl. Ptám se, kdo je pro toto usnesení. Přihlášeno je 102 poslanců, pro 43, proti nikdo. Kdo je proti? Hlasování číslo 15, přihlášeno je 102, pro 91, proti nikdo. Toto usnesení bylo přijato. Kdo je proti? Toto usnesení přijato nebylo. A než ukončím tento bod, s přednostním právem pan předseda Okamura, poté pan předseda Jurečka.
A já tomu opravdu nerozumím.
Já poprosím o to, aby kdo má případně nějaké diskuse, aby je přenesl do předsálí. Děkuji. Aby nerušil vystupujícího.
Dokonce pan ministr vnitra Jan Hamáček mě napadl dneska dopoledne na tiskové konferenci a řekl, že jestli mám podezření, ať podám trestní oznámení. Vždyť my jenom chceme, aby Nejvyšší kontrolní úřad to prověřil. Proč z toho dělat nějakou show? To naopak vzbuzuje ty otazníky.